Jak budou mít osoby povolující přístup do registrů stanovenu povinnost posuzovat proporcionalitu poskytovaných osobních údajů? Jak bude mít každý pacient zajištěn přístup ke všem údajům, které mají být o něm zpracovávány? Proč se zdravotnický informační systém neřídí stejnými přísnými pravidly jako jiné základní registry? Proč se pro řízení ekonomiky nevyužívají existující data ze zdravotních pojišťoven? Proč je nutno veškeré informace o zdravotním stavu, sociální a pracovní anamnéze spojovat výhradně s rodnými čísly? A ten čtvrtý důvod jsou pochybnosti o možném střetu zájmů. Dnes je velká část zaměstnanců ÚZIS zaměstnaná stále i na institutu IBA Masarykova univerzita. Někteří pracovali nebo i pracují pro ÚZIS. Existuje společné pracoviště ÚZIS a IBA Masarykovy univerzity v Brně. Lidé z těch tří organizací sedí ve společných prostorách, navzájem spolupracují, používají společnou počítačovou síť, stejná telefonní čísla i počítače. Je naprosto nejasné, jak jsou odměňováni. To jsou hlavní důvody, které jsem uvedl proto, abych vás informoval a abyste měli dostatek podkladů pro to, jak se rozhodnete. V každém případě vám doporučuji tento návrh zákona zamítnout z výše uvedených důvodů.
Tady jde jenom o to, že někdo zjistí, že ten účet existuje. Fakt to tam není. Je tam jenom existence účtu. A nemám s tím problém. Ale znovu opakuji, je to velice jednoduché. A je to tu skutečně strašně dlouho a potřebujeme to, protože organizovaný zločin je rychlý.
Děkuji panu ministrovi.
A když jsem mluvil o elektronické stopě, tak jsem nemyslel pouze ty, kteří tam posílají, ale taky ty, kteří s tím pracují. V tom problém není. V tom zákoně není vůbec nikdo. Tak to pak je bez kontroly. Vznikne nějaký registr o všech občanech České republiky, kteří mají bankovní účet. A my musíme vědět, kdo s tím registrem pracuje a zda tam jsou relevantní informace a zda ti, kteří ty informace chtějí, na to mají oprávnění.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání... Pardon. Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Je tady žádost o odhlášení. Zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu již v prvém čtení. Kdo je pro zamítnutí, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve garanční výbor. Já jsem se ptal na garanční výbor, pane poslanče. Kdo je pro, aby rozpočtový výbor byl garančním výborem, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání k projednání? Pan poslanec Gabal - výbor pro bezpečnost předpokládám.
Tak ještě jednou.
Není tady jiný návrh. Nejprve o přikázání výboru pro bezpečnost. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru. Kdo je proti přikázání ústavně právnímu výboru? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dnů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Zdravotně postižení, a to především prostřednictvím organizace Sdružení zdravotně postižených v České republice, se opakovaně písemně i osobně snažili přesvědčit ministryni práce a sociálních věcí paní Marksovou o nutnosti urychlené změny příslušných ustanovení zákona o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Nestalo se tak. Projednávali jsme tuto problematiku na podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny. Můžeme pokračovat, výborně. Byla projednaná na petičním výboru Poslanecké sněmovny a byla přijata. A já dosud o žádné změně také nevím. Proto jsem se rozhodla se svou kolegyní a kolegy z klubu podat tuto novelu zákona, abychom napravili křivdy z minulosti, ale ta se bohužel nedostala na program jednání. Stále jsou důležitější věci než napravení křivd u zdravotně postižených. Nechali jsme dostatečný prostor Ministerstvu práce a sociálních věcí k tomu, aby to napravilo. Vážené kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bych vás chtěla požádat, abyste se zamysleli nad požadavky zdravotně postižených a ve třetím čtení pak podpořili tento pozměňovací návrh. Slyšela jsem od některých z vás před jednáním výboru pro sociální politiku, že je to nutné přepracovat. Ale nikdo nepřišel ani neřekl, jak si to představuje. Proto bych ještě jednou z tohoto místa chtěla poděkovat těm, kdo podpořili tento návrh na výboru z řad poslanců KDU-ČSL a komunistické strany. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Janě Hnykové. Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský.
Pozitivně také vnímáme i zvýšení pravomoci krajských úřadů v boji proti nelegálnímu provozování sociálních služeb. Tento pozměňovací návrh je alternativou k pozměňovacímu návrhu, který přijal garanční výbor a který jsem na výboru také navrhoval já. Současná praxe je taková, že v těchto případech je řízení o posouzení stupně závislosti a přiznání příspěvku na péči přerušeno a je přerušeno po celou dobu hospitalizace. Proto jsem přišel s pozměňovacím návrhem, který má ambici tuto špatnou situaci řešit. Původní verzi mého pozměňovacího návrhu přijal kladně výbor pro sociální politiku, ale už v diskusi na výboru jsme se shodli, že věcné i legislativní provedení má určitá rizika a nedostatky a já je přiznávám. Po dvou týdnech intenzivních jednání je výsledkem dle mého názoru vyvážený a v praxi velmi dobře realizovatelný model, který dnes jako alternativní načtu v podrobné rozpravě. Tato úprava nově umožní zahájení řízení o přiznání příspěvku na péči v případech, kdy trvá více než 60 dní souvislá hospitalizace pacienta s jedním onemocněním, kde je prognóza dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Zároveň je zde zajištěna, a k tomu právě bylo potřeba jednat s Ministerstvem zdravotnictví, i součinnost se zdravotnickými zařízeními akutní, následné či rehabilitační péče, a to včetně umožnění sociálního šetření. Tímto opatřením budou moci pacient i jeho rodina jednodušeji zvládat celkově velmi svízelnou životní událost, do které se vinou závažného onemocnění rodina dostala.
Než budeme pokračovat v rozpravě - připraví se paní poslankyně Adamová s faktickou poznámkou a pan poslanec Beznoska s řádnou přihláškou - budu konstatovat došlé omluvy.
Takže za nás jenom takto stručně vyjadřuji podporu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi krátké vyjádření k víceméně technické novele zákona o sociálních službách, protože ten velký a nový, zásadní zákon přijde na stůl v příštím roce, takže se všichni na něj těšíme. Myslím si, že nikdo z klubu Občanské demokratické strany nebude mít problém tuto novelu jednoznačně podpořit. A protože tady byla zmínka o pozměňovacích návrzích, tak já se jenom připojím, abyste věnovali patřičnou pozornost pozměňovacímu návrhu pana Víta Kaňkovského, který si osvojil návrh, který vypracovala Národní rada zdravotně postižených v čele s panem Krásou. Nicméně jsem zastáncem toho, že bychom neměli nějak násilně měnit věci, které fungují. Takže spíš bychom se měli zaměřit a podpořit pozměňovák Víta Kaňkovského.
Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli paní ministryně nebo pan zpravodaj chce po obecné rozpravě závěrečné slovo. Nepadl žádný návrh vrácení garančnímu výboru k novému projednání. Můžeme zahájit rozpravu podrobnou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a vážení pánové, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu vloženému do systému pod číslem 3882 a děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Hnykové. A nyní pan poslanec Vít Kaňkovský v podrobné rozpravě.
Ještě jednou hezké odpoledne.
Nikoho nevidím. Není tomu tak.
Na jednání, které se konalo 20. ledna tohoto roku, rozhodla Sněmovna o vrácení návrhu zákona zpět do druhého čtení. Záměr návrhu zůstává stále stejný. To se týká zákona o státní službě, zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonů. K návrhu zákona byly podány dva pozměňovací návrhy.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Tedy z formálních důvodů se to vrátilo.
Potom tam byla novela, která řešila společné jmění manželů. Řešili jsme samozřejmě nějakým způsobem advokátní tarif, který s tím také souvisí. Proto, opakuji, dávám návrh na zamítnutí. Tam souhlasím s panem předkladatelem, že je to potřebné.
Přivolám kolegy z předsálí, aby přišli na hlasování. Rozprava už byla ukončena, toto byly závěrečné řeči, bod byl přerušen po již ukončené rozpravě. Toto byly závěrečné řeči zpravodaje a navrhovatele. Já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se opět přihlásili vašimi kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? Končím projednávání tohoto bodu a děkuji jak panu zpravodaji, tak panu navrhovateli. S přednostním právem se hlásí pan předseda Filip.
Pane předsedající, paní a pánové.
A budeme pokračovat dál v programu a otevírám další bod a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Letos činilo vlastně těch pouhých 40 korun. Z tohoto důvodu také vláda předložila návrh, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.
Všechny tyto orgány potřebují na vstup do konkrétního účtu nějaké povolení, nějaký souhlas ať už státního zástupce, nebo soudce, ve vymezených případech, v případě tajných služeb, soudců Vrchního soudu. A najednou řekneme, ten, kdo jim ty údaje vydává, není oprávněn, a dokonce není ani povinován kontrolovat, jestli takový souhlas mají. No pak přece do toho systému bude vstupovat úplně každý, naprosto bez ohledu na to, jestli takový souhlas má, nebo nemá, prostě si vás tam prolustruje, a teprve když zjistí, kde máte, tak se možná půjde ptát státního zástupce nebo soudce, jestli se může jít podívat na ten váš konkrétní účet. Ale že jste uveden v registru účtů, si přece prolustruje jenom na základě toho, že státní zastupitelství nebo jiný orgán dá jeho adresu, ze které může lustrovat. To je podle mě naprosto nemyslitelné, aby stát vedl takovouhle databázi, neodpovídal za to, co v ní leží, a neodpovídal za to, kdo komu z té databáze vydává. Existuje někdo v této zemi, kdo si myslí, že je možné zkontrolovat každého státního zástupce a chodit se mu dívat do spisů, jestli se díval oprávněně nebo neoprávněně? Není to něco, co spěchá. To, co tady řekl pan kolega Kalousek, je bohužel spíše jeho informace z časů, kdy se do bankovních domů psaly dopisy. Takže to není tak jednoduché. Tady to nebudete muset prokazovat a v tom se skrývá nebezpečí tohoto návrhu zákona.
Děkuji paní zpravodajce, já totiž chci jenom upřesnit.
Jinak bych chtěla ještě navrhnout zkrácení doby k projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů.
Tváříme se, že se to bude kontrolovat nebo že to nemá jen tak někdo, ale nikdo to nekontroluje. Ne, ještě mám jeden dotaz, tedy technický. To by mě skutečně zajímalo. Kdo požádal, v kolik hodin, aby se to mohlo kdykoli zkontrolovat. Vyzkoušejte si někdy požádat úřady o to, jak se dívají do registru. Já to občas udělám. Když jsem se stal ministrem, tak najednou čtyři ministerstva kontrolovala celou moji rodinu, z ničeho nic.
Víte, hovoří se o deficitu ne na důchodovém fondu, protože fond žádný není, ale na důchodovém účtě, který je virtuálním účtem a v podstatě jenom sleduje celkové příjmy a celkové výdaje. Je tam určitá zásluhovost, i když samozřejmě také velká solidarita. Jsou různé odhady, od 9 do 18 miliard korun, že by to za rok mělo být přínosem. Takže tolik ještě k problematice, možná trošičku dál za tuto problematiku.
Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Adamové. Než jí udělím slovo, přečtu omluvenku.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. A nechci s tím být už otravná, protože pokaždé, když se projednává problematika, která se týká důchodu, také tady o tom hovořím, tak tedy velmi stručně.
Dámy a pánové, co jsme se tedy teď vlastně dozvěděli? O tom jsem přesvědčen. Zavetovali tedy to, co jsme navrhovali. To tady bylo. A není přece normální, aby se vyplácelo důchodcům 40, 50, 60 korun. Proto se připravil tenhle návrh, který má časově dost zpoždění. A moje poslední poznámka. Já té vládě věřím, že to nebude zneužívat. Až to jednou vláda zneužije, tak pak přijďte.
Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím, pane poslanče.
Já jsem si velmi podrobně četl důvodovou zprávu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se tedy nemohlo odchýlit od vymezených pravidel a zvyšovat - Jestli je to dáno tím, že to odpovídá 200 korun, nevím. Já skutečně nějaké přesuny kompetencí Parlamentu vládě v této oblasti nepovažuji za úplně nezbytné a naopak takové omezování legislativní úlohy Parlamentu je spíše rizikové.
Tak pane předsedo, navrhujete sebe, nebo někoho z kolegů z hospodářského výboru?
Navrhuji jako výměnu zpravodaje pana poslance Šrámka.
Návrh byl přijat.
Doporučuji, aby tento zákon byl posunut k projednání hospodářském výboru Sněmovny.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak, proto obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Totéž navrhl ve své zpravodajské zprávě pan zpravodaj. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 150 pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Není tomu tak. Pan kolega Volný se hlásil k faktické poznámce? Budeme se zabývat bodem číslo Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 10. února letošního roku na 39. schůzi, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dovolte mi tedy, abych se vyjádřil k předkládanému zákonu o úvěru pro spotřebitele. Domnívám se, že zákon o úvěru pro spotřebitele je správným krokem správným směrem. Sociální demokracie, byť tehdy v opozici, usilovala také poslaneckými iniciativami o posílení postavení spotřebitele, tedy dlužníka, vůči poskytovateli, tedy věřiteli. Samozřejmě ale s tím, že dluhy se platit musí, to v každém případě, ale vzájemný vztah mezi oběma smluvními stranami musí být vyvážený. Zmíněný poslanecký návrh poslanců sociální demokracie byl však v roce 2012 Poslaneckou sněmovnou vrácen k dopracování a vzhledem k tehdy projednávané vládní novele zákona již nebyl do Sněmovny znovu předkládán.
U zahraničních to neplatí. A někdo tady v té rozpravě se zmínil o tom, jak je to v Rakousku. Ale myslím, že předkladatel měl srovnat mezinárodně, jak to platí jinde, a ne nás tady děsit. "Pokud součet podílů člena zemské vlády a jeho manžela činí více než 25 % všech podílových práv v dané společnosti, nesmí být takovým společnostem přímo nebo nepřímo uděleny zakázky od země, do které spadají."